Výbor pro obranu doporučuje
Ano, evidoval jsem vaši žádost. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Závěrečná slova? Ani pan navrhovatel, ani pan zpravodaj. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Návrh usnesení byl schválen. Materiál uvede opět pan ministr obrany Martin Stropnický.
Já opět děkuji za slovo. Vážený přítomní, předkládám materiál, který vláda České republiky vzala na vědomí svým usnesením číslo 139 ze dne 20. února tohoto roku. Součástí materiálu je i porovnání jednotlivých počtů přeletů cizích vojenských letadel nad naším územím za posledních pět let. Pozemní a letecké přepravy jiných ozbrojených sil byly v uvedeném hodnoceném období realizovány zejména z důvodů účasti těchto sil na vojenských cvičeních, nácvicích, jednáních a k zabezpečení vojenských operací.
Já vám děkuji, pane ministře. Já vám děkuji, pane zpravodaji. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení. Není tomu tak. Končím všeobecnou rozpravu. Závěrečná slova? Není zájem. Hlásí se pan zpravodaj. Já vám děkuji, pane zpravodaji. Ještě někdo se hlásí do podrobné rozpravy? Končím podrobnou rozpravu. Zájem o závěrečná slova? Já tedy dávám hlasovat o předneseném usnesení. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat a návrh usnesení byl schválen. Končím tento bod a vyhlašuji pětiminutovou přestávku pro poradu předsedů poslaneckých klubů, abychom se dohodli na dalším postupu.

Ekonomické vábení koncernů nestojí za potenciální obrovské škody, které mohou způsobit drancující technologické postupy, měkké standardy, nebo dokonce arbitráže. A jeden příklad za všechny, jak funguje obdobná dohoda NAFTA, kdy na ni doplatila Kanada vlivem USA, koncernů. CETA a průzkum a těžba surovin.

Je dostupný jen pro nejsilnější investory.

Děkuji paní poslankyni Aulické.
Já bych chtěl poděkovat předřečnici za to, že nám konečně vysvětlila, co klubu KSČM vadí. Tedy víme, že komunisté chtějí mít co nejdražší vepřové a hovězí maso na českém trhu, a proto nechtějí dohodu s Kanadou. Myslím si, že to bylo zcela přehledně vysvětleno.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Chtěl jsem původně reagovat na ministra Hermana, ale ono to nemá smysl, protože on skutečně hájí jiné zájmy, než hájíme my, tedy zájmy občanů České republiky. Ne, my jenom víme, že jestliže investor zničí domácího výrobce, pak ty ceny zvedne. To přeci je tady úplně obecně známé. Co tady vykládáte takové nesmysly, že to bude lacinější? To nám nevadí, že to bude lacinější, ale záleží nám na tom, aby tady občané České republiky měli práci. Já jenom, když jsem tady mluvil o těch investicích, tak jsem zapomněl na jedno důležité číslo a dovolím si ho citovat.
Ještě někdo jiný má zájem o vystoupení? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Budeme tedy hlasovat o předneseném usnesení. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Tento materiál uvede s největší pravděpodobností naposled před touto Sněmovnou v tomto volebním období pan ministr obrany Martin Stropnický.
Tak to je velký závazek a já udělám všechno pro to, abych se ho zhostil důstojně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, materiál informuje o politických, vojenských a finančních aspektech působení českých jednotek a vojáků v roce 2016 v Afghánistánu, Kosovu, Bosně a Hercegovině, na Sinajském poloostrově, Golanských výšinách, ve Velké Británii, na Islandu, v Malijské republice, Iráku a v Itálii. Podobně jako v předchozích letech, tak i v loňském roce zůstala pro Českou republiku prioritní mise Resolute Support v Afghánistánu. Vedle úkolů plněných v rámci alianční mise zajišťovali příslušníci speciálních sil AČR také ochranu velvyslance a Zastupitelského úřadu České republiky v Kábulu. ČR měla na svém území připraveny síly a prostředky pro případnou aktivaci pohotovostních sil NATO, EU a OSN. Pro nasazení v operacích sil rychlé reakce NATO včetně sil velmi vysoké pohotovosti bylo vyčleněno 816 osob. Tyto finanční prostředky byly hrazeny z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany. Závěrem si dovolím konstatovat a vyjádřit přesvědčení, že působení v zahraničních operacích vedle obrany zájmů České republiky a jejích spojenců mělo i významný přínos pro udržení a obnovu mezinárodního míru a bezpečnosti. Současně přispělo k řešení aktuálních problémů s rostoucími migračními toky a bojem proti terorismu.
Já vám děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Antonín Seďa a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením číslo 223 výboru pro obranu ze 41. schůze ze dne 15. června tohoto roku. Výbor ukládá předsedovi výboru, aby předložil usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Zahajuji všeobecnou rozpravu. Není tomu tak, končím všeobecnou rozpravu. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Děkuji. Není tomu tak. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat a návrh usnesení byl schválen. Končím tento bod. Ale má čtyřletá zkušenost s touto Sněmovnou je, že jsem si to raději řekl před tím hlasováním, protože možná už bych neměl ke komu mluvit, až to odhlasujeme.
My tam máme ještě dvě rozjednané schůze. Tak co bude s nimi?
Kdo je proti?
Je to mé poslední vystoupení tady, nekandiduji. Chtěl bych vám moc poděkovat za práci, za čtyřletou práci. Děkuji moc a tímto se s vámi loučíme za celý klub Úsvit - Národní demokracie.
Já jenom řeknu, že my nejsme ti, kteří bychom chtěli Českou republiku, byť třeba jenom jaksi zesíleným bonmotem, řadit mezi další spolkovou zemi Spolkové republiky Německa. My jsme ti, kteří se snažíme sloužit lidu této republiky, České republiky, v roce 2017 a snažíme se vám všem, i tomu lidu, vysvětlit, že ne vše je černé, jenom černé, a ne vše je bílé, jenom bílé. Že jsou tady odstíny, které jsou hodny pozornosti.
Ještě jednou v dnešním last day. Tady bylo hovořeno o tom, jaké je postavení České republiky v rámci globální politiky Evropské unie. A to není věc této současné Poslanecké sněmovny. Takže pokud tady někdo něco kritizuje, tak by si měl zamést před vlastním prahem. To byl druhý Mnichov! Protože kdyby Západ chtěl pomoct, tak by sem Rusové nikdy nevlezli! Takže nechali nás napospas zase Rusákům! A říkal jsem to před volbami v roce 2013 a budu to říkat znovu! Protože tady se lidi mají domlouvat na řešení věcí, a ne na politikaření!
Děkuji panu poslanci Chalupovi. Nyní pan poslanec Mackovík s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Bohužel, tak to je. Možná by si to někteří voliči měli uvědomit, že skutečně vaše cesta nikam nevede.
Děkuji panu poslanci Mackovíkovi. Ptám se, jestli paní kolegyně Pěnčíková je přihlášená k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Zdeněk Ondráček, připraví se pan poslanec Soukup.
Já jsem vždy velmi potěšen, když pan ministr kultury zde vystoupí, protože je přesně vidět, jak je ideologicky dobře naladěn.
Je přece všem naprosto jasné, že komunisté to nepustí. A co se týče těch argumentů, které padly. Já jsem od pana ministra, ať se na mě zlobí, nebo ne, neslyšel žádné racionální argumenty. Slyšel jsem jich pár z druhé strany.
Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Marie Pěnčíková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Zemědělská politika Evropské unie nabádá k nadbytečné výrobě, což sráží ceny pro primární producenty údajně s cílem dělat evropské farmáře konkurenceschopné na globálním trhu.

A v tom je právě ten půvab společného trhu ve prospěch spotřebitele, pane předsedo. A já si myslím, že se můžeme vrátit k tomu masu, můžeme se vrátit k těm drátům a můžeme se vrátit k těm mostům - stále je to o tom samém.
Prosím, pane poslanče.
Vážené dámy a pánové, dvě hodiny se koukám, jestli zde je někdo starší než já. Využívám práva nejstaršího. Nebudu se k tomu vracet, respektuji všechny názory, které zde padly. Některým jsem se zasmál, některé jsou skutečně pravdivé, ale nechme toho. Skončeme tuto komedii před lidmi. Já žádnou předvolební rétoriku nedělám a jsem rád, že už ji nemusím dělat, ale udělejme jednu zásadní věc. Máme zde bod jednání. Nediskutujme, jestli je to, nebo není obstrukce, ale nechme konečně hlasovat, ať se rozhodne demokraticky.
Děkuji, já opravdu fakticky. Na to jsme odpověď neslyšeli. Nechcete ji dát, protože víte, že to je nejslabší místo celé smlouvy. Já ne a se mnou mnoho občanů České republiky.
A neobstojí ani argument, že se teď nacházíme v období určité hospodářské ekonomické konjunktury a že není čeho se obávat, protože naopak je potřeba uvolnit pracovní právo a přinést větší pružnost, aby si firmy mohly vybírat a lidé nebyli vázáni. Ale právě ta zákonitost může řadě lidí přinést tíživou sociální situaci. Obávají se, že dohoda neúměrně posiluje právě velké korporace - o nich už tady byla řeč -, ohrožuje standardy kladené na kvalitu životního prostředí nebo pracovního práva. Velmi kritizovaný v této souvislosti je zvláště tribunál pro řešení investičních sporů. A to si myslím, kolegyně a kolegové, že bychom neměli pominout. Tady je velká intervence do suverenity, aspoň té zbývající, národních států, členských států Evropské unie, tedy i České republiky. Tento bod je potom jistou inovací arbitrážní dohody zaváděné v mezinárodních smlouvách a vytváří zvláštní institut soudní moci mimo existující soudní systém jak Evropské unie, který často kritizujeme, ale i členských států. A stojí tedy za zvážení, zda chceme takovýto model, chceme zde budovat třetí soudní instituci, nebo ne. Tribunál a mechanismus jeho činnosti tak představují jednu z nejkontroverznějších části dohody. A to si myslím, že je velice závažný argument.
Já vám děkuji, pane zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Já vám děkuji. Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu. Zájem o závěrečná slova? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat.
Děkuji, pane předsedající. On neobsahuje nová cvičení, pouze upřesňuje některé detaily u tří cvičení mimo území České republiky, která již byla vládou schválena a u kterých došlo během jejich přípravy ke změnám některých atributů přesahujících schválený rámec. Detailní výčet změn je uveden v příloze předkládaného materiálu.
Já vám děkuji, pane ministře. Prosím informujte nás o jednání výboru a předneste návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení. Nikoho nevidím, všeobecnou rozpravu končím. Závěrečná slova? Ani pan navrhovatel, ani pan zpravodaj. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Prosím, pan zpravodaj se hlásí. Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Ne, já končím podrobnou rozpravu. Závěrečná slova? Ani pan navrhovatel, ani pan zpravodaj. Kdo je proti? Otevírám bod číslo 53, kterým je Prosím, máte slovo.
Předmětem materiálu je základní informace o standardním schvalovacím procesu při přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes naše území. Vláda svým usnesením povolila přelety a průjezdy ozbrojených sil států Evropské unie, které ratifikovaly smlouvu European Defence Agency. Povolit přelet bude možno také pro ozbrojené síly ostatních, v materiálu nevyjmenovaných států, ale pouze za předpokladu souhlasného stanoviska Ministerstva zahraničních věcí. Schváleným uvedeným postupem bude Česká republika v dané oblasti u našich spojenců vnímána jako spolehlivý a důvěryhodný partner.
Já vám děkuji, pane ministře. Já vám děkuji, pane zpravodaji. Není tomu tak. Končím všeobecnou rozpravu. Případná závěrečná slova? Není zájem.
Proč tedy tvořit investiční soudy? Není potřeba zahraničním investorům zajišťovat zvláštní práva v mezinárodním právu, jak je stále zdůrazňováno současnou německou spolkovou vládou a mnoha jinými. Stejně důležitý je fakt, že CETA dává tyto výhody investorům bez toho, aby od nich požadovala jakoukoliv zodpovědnost. Závazky investorů, jako třeba zajištění pracovních příležitostí, respektování lidských pracovních a spotřebitelských práv nebo dodržování zdravotních a environmentálních standardů, nejsou vymahatelné přes tento investiční soud a jejich vymáhání jinými mezinárodními cestami je pověstné svou obtížností. Prakticky nabízí CETA majetku a očekávaným ziskům zahraničních investorů značnou a přednostní ochranu, větší, než jaká je v zákoně k dispozici domácím investorům a občanům. Proč taková nerovnováha? Proč tam je tato věc, která se nám do budoucna může velmi vymstít? "Jakékoliv porušení jednoho z těchto kritérií je porušením pravidel CETA. Tribunály vytvořené v rámci obchodního sporu by výzvy těchto povinností vykládaly způsobem vylučujícím, aby příslušný orgán vykonával svoji pravomoc svévolným způsobem." Co možná připravujeme našim následovníkům v tomto parlamentu? Jenom přečtu jednu zajímavost a už skončím. Pro pracující pokryté těmito ustanoveními jsou zakázány testy hospodářské potřebnosti, to znamená, že státy nemohou podle CETA omezovat příliv přistěhovávajících se pracujících ani v oblastech, kde je vysoká nezaměstnanost nebo kde jsou k dispozici místní pracující.
Děkuji panu poslanci Plzákovi. Faktická poznámka pan ministr financí Ivan Pilný, po něm pan poslanec Chalupa, po něm pan poslanec Kučera.